Minimálně této komodity. Proto to zásadně nedoporučuji a odmítáme tento princip chování a schvalování, nebo prosazování do zákona.
Pan předseda Jaroslav Faltýnek v obecné rozpravě.
Méně invazivní způsoby řešení konkrétních problémů - nebudu to komentovat, ale to si fakt řekneme až na tom výboru. Mně prostě když sem tam přemýšlím jenom selským rozumem, tak mně nepřipadá moc logické vozit přes celou Evropu brambory a cibuli. A za druhé samozřejmě, a to je reakce pořád vlastně na první vystoupení Petra Bendla prostřednictvím pana předsedajícího. Jsme v jednotném trhu, my jsme si toho vědomi. A já znovu opakuji, že z mé strany je to více signál našim tuzemským zemědělcům, že máme zájem o jejich zboží, o jejich produkci, ať už je to produkce rostlinné, či živočišné výroby.
Děkuji. Pan poslanec Vlastimil Válek, v tuto chvíli poslední přihlášený.
Já se strašně omlouvám, ale je to hrozně seriózní, tak abych to trošku odlehčil. Já bych to s tím ananasem uměl, ale byla to léta studia, odříkání, docentura, profesura, sebevzdělávání, nebylo to jednoduché.
Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím. Ano. Tak prosím, pane ministře, máte slovo.
Takže toto tady budeme podporovat. Co se týká živočišné výroby, ano, budeme se o tom bavit na zemědělském výboru. Tady si myslím, že v zemědělství neplatí jenom informace "jedna koruna rovná se jedno prase". To si ale řekneme tam, protože si myslím, že to je dlouhodobá záležitost jako zemědělství jako celek. Co se týká pana poslance Válka, já s ním souhlasím, naprosto jasně, protože Ministerstvo zemědělství podporuje kvalitní regionální potraviny, cechovní normy, vzdělávání a další věci. Ale přijdou okamžiky, kdy do toho stát bude muset vstoupit.
Závěrečné slovo pan zpravodaj teď mít nebude, tedy zahajuji podrobnou rozpravu.
Děkuji za slovo. Týká se tedy zejména přejmenování dvou věcí, aby bylo možné poskytovat potraviny z potravinových bank i lidem, kteří nejsou registrovaní jako klienti sociálních služeb, a potom se týká toho, aby ty potraviny mohly rozdělovat veřejně prospěšné právnické osoby.
Pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Když mě pan ministr bude poslouchat... To prostě je absurdní, ty kvóty.
Děkuji. Pan poslanec Jiří Běhounek, připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se pan poslanec Radek Holomčík.
Je to něco, co je od roku 2018 na Slovensku, je to v řadě okolních zemí. Jenom bych chtěl lehce upravit stávající stav, kdy ta informace není zřejmá, a vzhledem k tomu, že dlouhodobě se snažím podporovat celiatiky a další alergiky, tak je to jenom v souvislosti tady s tímto.
Pan poslanec Radek Holomčík, připraví se pan poslanec Josef Kott.
Děkuji za slovo. Odůvodněny jsou oba v rámci samotného textu návrhu.
Děkuji.
Tak ještě jednou poprosím o klid, probíhá schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedo. V diskuzi k tomuto bodu bych chtěl například hledat odpověď na otázku, zda v České republice došlo k nějaké utajené změně Ústavy, kterou jsem doposud nezaregistroval.
Nebo mi nezbude než přerušit jednání na pět minut, abyste si to mohli říct venku a vrátili se jako normální lidé a poslouchali ty ostatní.
Ředitel České televize s platem ne nepodobným platu prezidenta republiky zjevně současně nabyl dojmu, že on sám je jediným akcionářem jakéhosi nedotknutelného mediálního impéria a může si směrem ke koncesionářům, jejichž zájmy zastupuje Rada České televize, dovolit cokoliv. A tak se nyní bude muset management České televize nejspíše připravit na další odhalení četných pochybení, a to nejen hospodářského charakteru. Tento nový bod navrhuji zařadit jako první bod dnešního jednání po vratkách ze Senátu. Děkuji za pozornost.
Jako další je přihlášena paní poslankyně Helena Langšádlová.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Proč to opět požaduji a proč mě překvapuje, že tento návrh sama nepředkládá vláda. Já si nedovedu představit vládu, která takovýto projekt podporuje, aniž by o něm informovala Poslaneckou sněmovnu. Aniž by jednotlivosti tohoto projektu neprojednaly výbory Poslanecké sněmovny. Z tohoto tendru tato vláda riskuje, že tento tendr bude po volbách stejně zastaven. Já si nedovedu představit, že vláda za této situace v tomto projektu chce pokračovat. Jako členka vládního výboru musím s politováním konstatovat, že jsme opravdu byli oklamáni mnoha informacemi. A toto je opravdu velmi závažná věc. Já si nedovedu představit, že bychom nebyli informováni o tom, jaká je představa vlády ohledně financování. Za této situace je naprosto legitimní požadovat, aby i tuto otázku projednal rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Já si nedovedu představit, dámy a pánové, že by neprojednal hospodářský výbor kritéria takovéto zakázky, včetně váhy jednotlivých kritérií. Dámy a pánové, přece nás musí zajímat to, jestli vlastně vláda obstojí i v jednání u Evropské komise. Ano, jsou před námi některé možnosti. Velkou výstavbu jaderných elektráren připravuje Polsko se Spojenými státy. Velkou výstavbu jaderných elektráren připravuje Francie ve spolupráci s Holandskem.
Jako další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Václav Klaus.
Dámy a pánové, dobrý den.
V rámci projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byla podána a následně přijata řada pozměňovacích návrhů, které dopadají do různých oblastí, nejenom vodního zákona. S těmito pozměňovacími návrhy souhlasím a věřím, že přispějí ke zkvalitnění tohoto návrhu zákona.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve možná obecně. Pan ministr už částečně věci řekl, ale obecně k těm pozměňovacím návrhům. Současně pozměňovací návrh napravuje některé legislativní nedostatky tohoto návrhu zákona. Já vám děkuji za pozornost.
Garančním výborem byl zemědělský výbor, dále věc projednával hospodářský výbor. Ptám se kolegů, zda mají zájem o vystoupení. Není tomu tak.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Piráti tuto senátní verzi podpoří.
Máte slovo, pane senátorem.
Děkuji, vážený pane předsedající.

A ona určuje pravidla.
Pan kolega Ivan Adamec za hospodářský výbor nemá zájem. Pan kolega Ivan Bartoš za veřejnou správu, toho tady nevidím, tak asi také nemá zájem. V tom případě otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí, protože žádnou písemnou přihlášku nemám. Požádám o nastavení kvora. Děkuji, už je to připraveno. Nerespektoval jsem návrh na odhlášení, hlasování číslo 25 prohlašuji za zmatečné. Odhlašuji vás všechny, požádám vás o novou registraci.
Ale i kdyby, kvorum bylo jasné 101, tak aspoň tady hrajme v tomhle fér. Viděl jsem tady zmatek ve vládních řadách. To je normální. A nebudeme si vymýšlet důvody, že nebylo vyhověno odhlášení v okamžiku, kdy je pevně stanoveno kvorum ze zákona.
Pokud máte námitky proti postupu předsedajícího, tak to řekněte a budeme o tom hlasovat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Dalším bodem našeho jednání bude bod číslo Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Pokud diskutujete jiné téma, prosím v předsálí! Pokud některý klub vyžaduje přestávku, na požadavek předsedy klubu mu ji udělím.
Považuji tedy za vhodné, aby bylo stanoveno rozmezí mezi 3 až 4 tisíci korun měsíčně. Tento sněmovní dokument se týká adaptačního období učitele. Toto adaptační období, které má trvat dva roky, zajišťuje škola. Uvádějící učitelé by tím byli nevhodně diskriminováni, opět proti svým kolegům, kteří se o žádného začínajícího učitele nebudou muset nad rámec své pracovní doby starat. A jak jsem již říkala na samém začátku, domnívám se, že platy učitelů obecně jsou dlouhou dobu podhodnocovány. Takže děkuji za pozornost a věřím, že mé návrhy podpoříte.
Takže jste se dohodli, že vystoupí pan poslanec Marek Výborný?
Já bych tady, a možná to může být překvapivé, jako opoziční poslanec chtěl poděkovat panu ministrovi, protože dlouhodobě plní své sliby, pokud jde o navyšování platů učitelů. A pokud jsme si stanovili, a řeknu tady společně napříč touto Sněmovnou, nějaký cíl 130 % průměrné hrubé mzdy, tak pokud bude schválen rozpočet a bude splněno těch 9 %, jestli se nepletu, pro rok 2021, tak toto bude slib, který tato vláda splnila. Myslím si, že toto je tedy skutečně pozitivum a plus. Já si myslím, že toto je v pořádku, a určitě to z mého pohledu není nějaký konflikt se zájmy pedagogických fakult nebo fakult vzdělávajících učitele.
Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 72. schůze 19. listopadu tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Navrhuji, abychom určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Jana Čižinského. Budeme tedy hlasovat o ověřovatelích. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ověřovateli 72. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a Jana Čižinského. Platí i nadále, na čem se shodlo grémium Poslanecké sněmovny, že v případě, že hlasujeme v počtu 200, tak se počítají omluvy. V případě, že platí dohoda o redukovaném počtu, platí, že všichni se považují za omluvené, není třeba zvláštní omluvy. Robert Plaga pracovní důvody. S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Václav Klaus. Konkrétně se jedná o tyto tisky: Já vás poprosím o klid! Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 72. schůze tak, jak je uvedeno na pozvánce. Za druhé grémium navrhuje zařadit do návrhu pořadu 72. schůze nové body a to: Za třetí navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu: odpolední jednání bychom na základě dohody grémia zahájili již ve 14.00, to znamená o půl hodiny dříve, a to projednáváním bodu 8 návrhu pořadu, tisk 1067 - vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021, 2. čtení;
Je vhodné zdůraznit, že navržená právní úprava sama přímo nemá dopady do veřejného rozpočtu, neboť pouze technicky upravuje mechanismus úhrady za zajištění těchto testů a jejich distribuci. Dopad do systému veřejného zdravotního pojištění pak plyne ze samotné potřeby zajištění antigenních testů a tu, věřím, nikdo nezpochybňuje. Velmi vám děkuji za pozornost.
Poprosím, aby se slova ujala paní senátorka Jitka Chalánková.
Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zde tlumočila stanovisko Senátu. Senát se rozhodl, že tento návrh zamítá. Odůvodnění zamítnutí zní krátce takto: Navrhovaný zákon se jeví jako zcela nadbytečný. Zásobování se děje denně a ve značné šíři položek i počtech balení bez problémů. Není důvod, proč by testovací sady nemohly být dodávány úplně stejně jako kterýkoliv jiný zdravotnický materiál. Na trhu navíc existuje větší počet schválených testů a moment konkurence může mít tím pádem příznivé ekonomické důsledky. Co zaznělo při debatě v Senátu? Dostali jsme se do situace, kdy se po nás chce, abychom schválili něco jako státní rozpočet, aniž bychom znali čísla, která tento státní rozpočet obsahuje. Tímto návrhem zákona se ingeruje do pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Má pravdu pan ministr, že dopady do státního rozpočtu možná zjistitelné nejsou, nicméně ingerence do pojistných plánů zdravotních pojišťoven může být velice rozsáhlá. Pokud zde byla řeč o krizových zákonech v oblasti ochrany veřejného zdraví, tak zde se o pojmu distributor vůbec nehovoří, hovoří se pouze o pojmu poskytovatel zdravotní péče. Hledala jsem v zákoně zmocnění, prováděcí předpis, nicméně nic takového jsem nenalezla a máme před sebou pouze odstavec e) celé této novely, který máme před sebou v obecné podobě do budoucna. Také to se nám velmi nelíbilo.
Rozhlížím se v sále, nikoho nevidím. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ani pan ministr, ani paní senátorka. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Je zde zájem o odhlášení. Já vás poprosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Všem vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Nejprve poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zemědělství Miroslav Toman, případně další pověřený zástupce navrhovatele, ministr životního prostředí Richard Brabec. Takže pane ministře, máte slovo.
Dále tam byla novelizace chemického zákona a také se to týkalo novely zákona o zadávání veřejných zakázek.
Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a požádám senátora Zdeňka Nytru, aby nám přednesl pozměňováky Senátu.
Pokud zákon schválíte v této podobě od 1. ledna, budete muset zdůvodnit, nebo všichni zadavatelé budou muset zdůvodnit, proč nesoutěží na nejnižší nabídkovou cenu. Nevím, jak budou probíhat aukce a další výběrová řízení. Bohužel, tohle je důsledek tohoto zákona, na to jsem povinen vás upozornit.
Není tomu tak. Není tomu tak. Také se nechce vyjádřit. V tom případě otevírám rozpravu. Konstatuji, že to ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Přednesu návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Pan kolega Nytra je stále připraven a já požádám nejdříve navrhovatele, pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se k usnesení Senátu o zamítnutí návrhu tohoto zákona vyjádřil. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji vám, pane předsedající. Hodně jsme se tam bavili právě o autorizovaných obalových společnostech a já jsem znovu připomněl i v Senátu, že návrh, který šel ze Sněmovny, zásadním způsobem rozšiřuje povinnost autorizovaných obalových společností podrobit své hospodaření a vykazované údaje důkladným auditům, aby byla zajištěna kontrola, což dneska opravdu tolik není. Dále jsou stanoveny další mnohé povinnosti, omezení těchto společností, třeba zákaz podnikat v oblasti nakládání s odpady nebo povinnosti vytvářet finanční rezervu.
Vy, kdo nejste učitelé, tak to je důležité zdůraznit.
Děkuji za slovo. Já si na rozdíl od řady těch vystoupení nemyslím, že tenhle zákon je přínosný. Já se přimlouvám a mám pozměňovací návrh, který se týká příplatku za třídnictví. To potvrzuji, tady se připojuji a přitakávám. Nedostatek učitelů.